Nic z toho jsem ale ani z hlediska legislativy nezaznamenal v rámci agendy Ministerstva práce a sociálních věcí. Na podporu prorodinné politiky a stabilizace rodin jde z rozpočtu MPSV pouze 150 milionů korun. Největší položkou ale jsou výdaje na důchody - 656 miliard korun. Tato částka rozhodně do budoucna klesat nebude. Tato vláda to ví, že je potřeba udělat penzijní reformu, a doufám, že po posledních nešťastných vyjádřeních se na ni chystá. Jako opozice v tom určitě chceme být a budeme nápomocni. Kde to ale postrádá smysl, je sociální smír mezi zdravými a zdravými. Kde nám unikají odvody v rámci šedé ekonomiky, je třeba práce načerno. Ti, kteří pobírají dávky, mnohdy pracují. Ti, kteří se tváří jako samoživitelé, mnohdy bydlí s někým v domácnosti. Ti, kterým se nepodaří vychovat dítě, se jako pěstouni starají o svá vnoučata. Nedokážeme dostatečně kontrolovat náš sociální systém. Máme podfinancované například úřady práce, které mají tyto kontroly ve své gesci. Je tam 9,4 miliardy korun na platy zaměstnanců a skutečně by se to mělo zvýšit, poněvadž začínat jako referent s vysokou školou na úřadu práce s 21 až 23 tisíci, tak to není opravdu žádná výhra. Pokud to shrneme, abych nebyl dlouhý, v dnešní době kapitola 313 státního rozpočtu zrcadlí krizovou situaci. Vláda se snaží skrze sociální systém dobíhat příčinu drahých cen energií, a to místo aby tu samotnou příčinu řešila, a pravděpodobně tomu asi ani nebude konec. Já si to samozřejmě nepřeji, ale s touto vládou skutečně nevím, poněvadž poslední týden a kroky této vlády ukázaly, že ani sama ona neví, jak z tohoto křeččího běhu vyběhnout. Nicméně říkám za hnutí ANO i za všechny ty, kteří na to půl roku čekali, že to přichází jednoduše pozdě, a že to je skutečně málo.
Dobré dopoledne, vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se za klub KDU-ČSL také vyslovil ještě k tomuto sněmovnímu tisku, kterým se snažíme pomoci zdravotně postiženým. Klub KDU-ČSL podporuje tento návrh zákona. Pokud se bavíme o podpoře zdravotně postiženým, tak se musíme trošičku podívat i do historie. Ale v průběhu dalších let tady nevyvinula aktivitu v podstatě žádná politická strana na to, aby se ten příspěvek navýšil. Až v roce 2017, ještě před parlamentními volbami v rámci poslanecké novely tohoto zákona, přišla KDU-ČSL, tenkrát za podpory ČSSD, s několika variantami navýšení příspěvku na mobilitu. V té době byla ministryní financí paní současná předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Fišerová... V té době jsme předložili několik variant navýšení toho příspěvku na mobilitu, ale paní tehdejší ministryně nekývla na to nejvyšší navýšení. Tady bych se chtěl zastat SPD, které v této oblasti má kontinuální názor a kontinuálně v podstatě nějaké navýšení příspěvku na mobilitu navrhovalo. To znamená, v této chvíli tvrdit, že vláda je nějak proti zdravotně handicapovaným, že jim nechce pomoci, si myslím, že není fér. Ano, navýšily se nám skokově ceny pohonných hmot. Je to o třetinu, možná v některých případech, teď nám opět ty ceny vzrůstají o více než třetinu. Paní ministryně Schillerová pak pokračovala celé další volební období a nezaznamenal jsem, že by tady navrhovala v minulém volebním období zvýšení příspěvku na mobilitu, byť třeba jen o 200 korun. Jsou to lidé, kteří jsou trvale 24 hodin odkázáni buď na umělou plicní ventilaci, nebo na podporu plicního oxygenerátoru. Myslím si, že tady je shoda napříč politickým spektrem, a dovolím si vás požádat o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který jsme předložili. Nijak se tím nemění věcný záměr tohoto pozměňovacího návrhu. Tedy návrh legislativně-technických změn ve třetím čtení:
Nyní se objevilo několik faktických.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, než budeme pokračovat v dnešním programu, prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky volby.
Dobré odpoledne, děkuji za slovo, a tak, jak bylo domluveno v tento čas, přednesu výsledek té jedné volby, kterou dnes Sněmovna provedla. Byla to volba zástupce veřejného ochránce práv. A ještě doplním za volební komisi druhou informaci pro předsedy poslaneckých klubů.
Děkuji, pane předsedo. A nyní bychom tedy pokračovali v projednávání bodu Byl přerušen v rozpravě pan poslanec Karel Rais.
A pak jsem říkal, že se chci věnovat některým vybraným problémům tady z toho rozpočtu. Také tam je částka 800 milionů korun, čili je tam jakýsi nekrytý ten požadavek. Pokud se věnuji detailům ještě, byl jsem překvapený například odstraněním dotace na činnost české vědecké instituce, která má mimořádně velké mezinárodní renomé, a tou je Český archeologický ústav, kterému byl snížen výdaj na provoz o 25 milionů korun.
Třetí "ale" patří inflaci. Čtvrté "ale" se týká platů zaměstnanců v kultuře. Jde o vysokoškoláky kvalifikované v oboru, kteří jsou často nenahraditelní, lidi, kteří se chtějí a musejí neustále vzdělávat a profesně růst. Přesto mají platy, které jsou hluboko podprůměrné. Pan ministr kultury předpokládá, že se v kulturních institucích šetří. V této souvislosti se nemohu nezmínit o nákladech na energie. Je sice hezké, že ceny pro kulturní instituce budou zastropované - a "snad" říkám proto, že u této vlády člověk do poslední chvíle nikdy neví - tak i vládní cenový strop je však násobek ceny, kterou kulturní instituce platily před rokem, a možnost nějak významně manévrovat pro ně není. Například o zateplování památek pan ministr kultury mohl vědět své. A zřejmě by to nebylo nejcitlivější opatření, protože exponáty často vyžadují specifické prostředí, stabilní teplotu, vlhkost, což samozřejmě taky něco stojí. Jednoduše, energetických úspor nelze v případě řady kulturních institucí dosáhnout tak snadno jako jinde. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Nebudu tady příliš dlouho, nebudu to protahovat, samozřejmě zaměřím se opět na oblast školství, to určitě nepřekvapím. Nebyl schválen můj návrh na navýšení ONIV. Takže pokud budeme pracovat na nějaké té miliardě, tak to vlastně nebude nějaké navýšení, vrácení zpátky, ale bude to ve své podstatě pouze pokus vynulovat minusovou položku. Situace ve školství byla kritická, za mě musím říci, že se ale stabilizovala. Bohužel všechny kroky, které teď vláda dělá, jdou proti jejímu vlastnímu programovému prohlášení. Já vám garantuji, že se zase vrátíme na ta mizivá procenta, u kterých jsme se pohybovali před nějakými deseti lety. Když se podíváte dopodrobna, je takových různých investic, kdy - ať se snažím sebevíc - marně se snažím přijít na nějaký pozitivní přínos pro občany České republiky. Za to budeme dávat peníze? Za něco, co každý běžný studovaný ředitel školy dělá už dávno a běžně? Komu to budou potom delegovat? Vezmeme si půjčku 10 miliard, budou za to ručit občané České republiky, budou to splácet občané České republiky, ale prospěch z toho budou mít občané jiného státu.
Pak je tam zavedení plně elektronické karantény, tedy hlášení o nařízení, trvání a ukončení karantény příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví orgánům nemocenského pojištění. Je to ta cesta, kdy propojujeme zdravotní i sociální systémy.
Nyní otevírám rozpravu. Prosím.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, přeji vám pěkné ráno nebo možná už trochu dopoledne. Já bych vás ráda provedla krátkou genezí ke sněmovnímu tisku 291, tak, jak procházel Sněmovnou a garančním výborem. Pak padl návrh na zkrácení lhůty na 12 dní mezi prvním a druhým čtením a tento návrh byl přijat. Tolik za mě a já potom po obecné rozpravě načtu návrh hlasovací procedury i s okomentováním jednotlivých pozměňovacích návrhů.
Ještě načtu došlé omluvy, a sice pan poslanec Šimon Heller od 12 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Petr Sadovský od 13 do 17 hodin ze zdravotních důvodů. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji vám za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás z tohoto místa chtěla naléhavě požádat o podporu alespoň jedné ze tří variant pozměňovacích návrhů, které jsem za SPD předložila právě ke zvýšení příspěvku na mobilitu pro naše zdravotně postižené občany. Vzhledem k letošní horentní inflaci a vzhledem k astronomickému růstu cen pohonných hmot, jízdného a dalších základních životních nákladů jde o zvýšení naprosto nedostatečné, které velmi těžkou životní situaci našich zdravotně postižených občanů jednoznačně neřeší. Pro tyto osoby je totiž doprava základní potřebou k zajištění důstojného života, ať už se jedná o cesty k lékaři, nebo na rehabilitaci, případně na úřady. Zdravotně postižení jsou jednou z nejohroženějších skupin občanů a dnes máme jedinečnou příležitost jim alespoň trochu pomoci. Tak to, prosím, udělejme. Vážený pane ministře, obracím se i na vás osobně. Podpořte alespoň jednu z variant těchto pozměňovacích návrhů, které jsem předložila, tak, abychom právě pomohli našim zdravotně postiženým občanům. Z hlediska státního rozpočtu je to jednoznačně opravdu marginální zásah, ale přínos tohoto opatření pro naše zdravotně postižené občany je naprosto veliký.
Ještě se jednou rozhlížím, zda někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě? Ano, paní poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ráda bych za hnutí STAN se přihlásila k podpoře tohoto zákona. V průběhu tohoto roku jsme pomohli rodinám, ať už šlo o jednorázový příspěvek na děti, navýšení limitu pro čerpání rodičovského příspěvku nebo podporu zkrácených úvazků. Jsem proto ráda, že dnes budeme hlasovat také o podpoře lidí s postižením. Podporujeme zvýšení příspěvku na mobilitu, což je s ohledem na růst pohonných hmot opravdu potřeba. Podporujeme samozřejmě také zvýšení příspěvku na zdvihací plošinu, který usnadní lidem s postižením pohyb v domácím prostředí. Jsem velmi vděčná také za zavedení nároku na otcovskou otcům, kterým se narodilo mrtvě narozené dítě nebo zemřelo v průběhu prvních šesti týdnů. Jako stát můžeme tyto lidi alespoň trochu podpořit, aby mohli zůstat se svou ženou doma. Jsem také ráda, že stát pomůže lidem s finančními náklady na pohřeb i v případě potratu nebo přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů. A ještě závěrem k pozměňovacímu návrhu, který jsme předložili s dalšími poslanci. Tento návrh, který je pod písmenem D, finančně pomůže lidem podstupujícím oxygenoterapii nebo lidem závislým na plicní umělé ventilaci. Prosím vás tedy o podporu tohoto pozměňovacího návrhu a také o podporu zákona jako celku.
Děkuji, paní poslankyně. Z místa se ještě hlásí pan poslanec Aleš Juchelka.
Moc děkuji, paní předsedající. Ano, v tuto chvíli došlo skutečně k tomu, že budeme ve třetím čtení hlasovat ohledně zvyšování příspěvku na mobilitu. Co mě na této vládě dále mrzí, je to, že my jsme už 3. června všem poslancům rozeslali náš návrh právě té novely zákona ohledně zvýšení příspěvku na mobilitu, 3. června, takže celý měsíc červen, červenec, srpen, září, říjen - to je pět měsíců, kdy de facto stačí změnit pouze jedno jediné číslo v tomto zákoně.
Běžné výdaje kapitoly 335, což je rozpočet Ministerstva zdravotnictví, jsou navrhovány ve výši zhruba 8 miliard korun. Je to o něco víc než 8 miliard, ale 8 miliard. Specializační vzdělávání je samozřejmě nedílnou složkou. Zdůraznil bych 50 milionů, které půjdou a jdou už dneska, a první diskuse proběhly, na automatizaci systému akreditace, což pravděpodobně nejvíc zajímá mladé lékaře, studenty lékařských fakult a lékařské fakulty. Na to jde 50 milionů, na nákup, vývoj a implementaci příslušného programu, který bude samozřejmě zdarma k dispozici lékařským fakultám. I tady na mikrofon zopakuji to, co jsem jim řekl: To, co navrhujete, rozhodně budu prosazovat a dosáhneme toho. Je potřeba se pobavit o financování společných programů České republiky a Evropské unie. Pochválím teď už bez uzardění nejenom samozřejmě Všeobecnou fakultní nemocnici, Homolku a další, ale i Thomayerovu nemocnici. Z čeho mám největší radost, je specializační vzdělávání. Navýšení částky na vzdělávání v tomto případě bylo o 100 milionů, to znamená, dalších 100 milionů dáme právě na podporu těchto čtyř oborů kromě sumy, která tam již je. Ta diskuse probíhala s odbornými společnostmi, s příslušnými asociacemi, já jsem rád, že jsme dospěli ke konsenzu, a probíhá i s hejtmany - on tady bohužel není, a přesto mu poděkuji. Pochopitelně budou probíhat dále diskuse o strategii na další období, kdy bude potřeba rozhodnout, jak dál s leteckou službou. Nechci jít do experimentů, chci kultivovat současný stav. Proto budeme muset tímto směrem jít. Chceme podpořit především ty organizační složky ministerstva, které myslely na úspory, které se snaží spořit, které se snaží chovat dobře. Opravdu tam chceme ty finanční prostředky alokovat, protože se domníváme, že bychom se měli držet toho, co je ověřené.
Vážený pane ministře, ministři, milé kolegyně, vážení kolegové, já jsem dneska šel s takovou jinou taktikou. Tak vidíte, člověk se učí, takže od teď bych mohl zakončovat nebo budu zakončovat vždycky tyhle projevy a proslovy u těch důležitých norem, s dovolením. I kolega Skopeček si to tady chce poslechnout v první řadě, tak já jsem za to rád. Pokud jde o ten obecný pohled na ten rozpočet, já už jsem to řekl někde v televizním pořadu, že to je přesný součet za mě trochu nepřesných čísel, protože ta čísla v této chvíli pro mě jsou nepravdivá. Teď mám na mysli na straně příjmů, že se tam počítá s financemi, u kterých je potřeba změnit zákon, který řešíme někde paralelně. A říkám, kdyby to bylo poprvé a je to v mimořádné situaci, tak bych to tady možná zmínil a přešel bych to. Připomenu, že při tom rozpočtu na letošní rok to bylo 14 miliard, které ten státní rozpočet ušetřil ve vztahu k platbám za státní pojištěnce u zdravotního pojištění, takže vlastně ta situace se opakuje. A myslím si, že vy byste nám to vyčetli taky. Tak teď si to užijte také. To je první poznámka. Druhá poznámka. Když se podíváte na návrh státního rozpočtu na rok 2022 na straně výdajů, tak to bylo 1893 miliard. Návrh státního rozpočtu na rok 2023 má 2223 miliard. Rozdíl mezi tím je 330 miliard korun, prosím pěkně. Během jednoho roku se výdaje zvedly o 330 miliard. My se tady bavíme o položkách, které jsou ve stovkách milionů, možná jednotek miliard. Myslím si, že ani to ne. Nebo kolega Kaňkovský. Ale výdaje vzrostly meziročně o 330 miliard korun a my se tady handrkujeme o to, jestli v této době lidé se zdravotním postižením budou místo 550 dostávat 900 nebo 1100 korun. K tomu jsem se vyjadřoval včera. To já kvituji, já bych ani nepodporoval zvýšení daní, říkám to tady férově. Také vám k tomu pomáhá samozřejmě inflace, to je potřeba si také říct, vy vyberete více než bylo v plánu letos i ten příští rok, než kdyby se ta situace vyvíjela normálně. To je potřeba neustále připomínat, protože na tu inflaci se neustále hází, že to je špatné. Obecně ano, ale zrovna pro příjem státního rozpočtu je to dobře. Teď mám na mysli například počet státních zaměstnanců. Uznávám, že opět jsou to lidé v regionálním školství, ale to jste mi také vyčítali, tak mě zajímá, jak to vysvětlíte teď, a v bezpečnostních složkách. Jenom když mi odpovíte, třeba jsem to špatně hledal, je možné, že to tam někde je, já tam zatím vidím jenom nárůst počtu zaměstnanců. My jsme to probírali na podvýboru pro ochranu spotřebitele na hospodářském výboru. Počet sporů vedených před ERÚ je trojnásobný už teď a to nejsme na konci roku.
Nicméně v žádném případě není zanedbatelný a v dnešní době, kdy skutečně jasným apelem by měla být opravdu efektivita a prioritizace, je to naprosté znevážení veškerých deklarovaných snah.
Také děkuji a dalším přihlášeným je pan poslanec Richard Brabec, připraví se pan poslanec Patrik Nacher.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Kolegyně, kolegové, vážená vládo, respektive její zbytky. A ani nebudu týrat pana ministra financí dotazy, protože já tady svého rezortního ministra, respektive ministryni, nemám z pochopitelných důvodů a jejího nástupce asi možná ještě chvíli mít nebudu. Nicméně je tady jedna položka, která je tak zásadní, že o ní určitě pan ministr financí ví, a já bych teď chvilku o ní pohovořil. Navazuji na to, co tady říkala paní stínová ministryně financí Alena Schillerová. To by se měla nad Vršovickou 65, kde ministerstvo sídlí, klenout duha a zpívali by tam všichni ptáci radostí, protože tolik ministerstvo peněz nikdy nemělo. Protože logicky: ten jede už na kontinuální akce, tam jsou vypsány výzvy, už jsou tam desítky, budou tam brzy stovky projektů, které se z Modernizačního fondu budou financovat nebo už dneska financují. A já si můžu dokonce i u té druhé částky 32 miliard něco myslet, jestli je to přestřelené, nebo ne, protože to bude záviset na ceně emisní povolenky, ta je dneska 76 eur. A já nevím, jestli tam těch 32 miliard korun bude.
A mám, pane ministře, jeden jediný dotaz, prosbu o vysvětlení nebo dvě otázky. To je ad jedna.
Děkuji.
Memorandum by mělo být uzavřeno ještě pochopitelně v letošním roce se základní konturou, výhledem a možná i konkrétní výší úrokové sazby a výhledem čerpání, včetně toho, že samozřejmě počítáme s tím, že možné nástroje právě EIB budeme využívat i v dalších letech. Partnerem pro EIB by bylo Ministerstvo financí s tím, že následně by finanční prostředky poskytovalo Státnímu fondu dopravní infrastruktury.
Děkuji a ještě jedna faktická, ještě pan poslanec Milan Feranec.
Děkuji, fakt nebudu zdržovat.
Já bych očekával, že opozice ocení, že hledáme nové finanční nástroje. jak Evropa podporuje železniční nebo silniční dopravu, že je to v té železnici. To je samozřejmá podmínka takového vztahu.
Ale to nestačí, když školám chyběla miliarda. To znamená, že stejně jako v letošním roce budou ředitelé škol i v roce 2023 nuceni převádět finance určené na odměny kvalitních učitelů do ostatních neinvestičních výdajů. Jak mají potom ředitelé motivovat učitele, když odměny pro ty nejlepší se stále snižují? V letošním roce se snížení normativu ONIV promítlo v přepočtu na jednoho učitele částkou 11 489 korun, to je průměrná částka, kterou ředitelé základních škol musí letos převádět z platů do ONIV. Ostatní neinvestiční výdaje jsou důležitá položka, na které se rozhodně nevyplatí šetřit. Výdaje na školství jsou nejefektivnější investice, která má nejvyšší míru návratnosti, a šetřit na vzdělávání se nám nemusí do budoucna vyplatit. Je to šetření na nesprávném místě - na našich dětech a na budoucnosti.
Děkuji a zareagovat s přednostním právem chce pan ministr školství. Prosím. Samozřejmě že to zatíží rozpočet o dalších řekněme 40 miliard navíc, takže na mzdy už nebude třeba dávat jenom asi 130 miliard jako je to letos, ale bude to 170, možná 180 podle toho, jaký bude průměrný plat.
A vracíme se do obecné rozpravy, do které je přihlášen pan poslanec Nacher.
Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já bych se ráda vyjádřila k návrhu státního rozpočtu na rok 2023, a to především z pohledu Ministerstva vnitra. Poslouchala jsem bedlivě pana ministra vnitra Víta Rakušana. No, já nevím, já se neustále s nimi bavím a zpětnou vazbu mám takovou, jestli tedy 100 milionů na odměny policistům a hasičům je dostatečné. To si tedy v žádném případě nemyslím, že je adekvátní odměna za to, co odvádějí v rámci krizových situací, ať už je to covid, ať už je to uprchlická krize, ať je to Hřensko, ať je to teď nelegální migrace a tak dále. Tak kdo to bude investovat? Moje otázka zní: Kde jsou tedy finanční prostředky na zřízení Digitální informační agentury? Kde jsou? Druhá otázka: pan ministr vnitra tady řekl, že dojde ke snížení stavu úředníků o 200 míst. To znamená, že Digitální informační agentura má mít 315 lidí? Myslel tím to, že dodneška zaměstnanci na Ministerstvu vnitra, kteří mají do této Digitální informační agentury přejít, do dnešní chvíle nic neví? Pouze samozřejmě víme, že by to měl být odbor hlavního architekta, odbor eGovernmentu, odbor eGovernmentu cloudu a Správa základních registrů. Tak já se ptám, že když tady tedy vystupujeme, že budeme dávat finanční prostředky a že to je strašně důležité - ano, Správa základních registrů je jedna z nejdůležitějších technologií v rámci veřejné správy, a my to předáme a vytvoříme si agenturu? Proč to nemůže být na Ministerstvu vnitra, proč to nemůže řídit ministr vnitra? Může mi to někdo vysvětlit? Všichni víme, kdo pracujeme na městech, obcích a krajích, že ti lidé nejsou, a je velmi těžké je sehnat a zaplatit. A já vždycky říkám a zastávám názor, že všechny ty věci je vždycky nejlepší, když jsou na ministerstvech. O tom jsem stoprocentně přesvědčená.